Dopisy jste dostali, někteří jste na ně reagovali, někteří ne. Náborový příspěvek, další složka. Navrhovaný materiál z pera ministra vnitra mluví o náborovém příspěvku. Chtěl bych zmínit i ostatní benefity, které jsou. V roce 2014 a 2015 Rada hlavního města Prahy poskytla strážníkům městských policií příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu, stravenky a také rizikový příplatek. A když jsou kraje, které jsem zmínil, které mají nadstav, tak není jediný problém rozkazem takového příslušníka převelet někam jinam. Hovoří se o zvýšení rizikového příplatku pro policisty. Možná i ve Středočeském kraji. Takže zvýšit rizikový příplatek pouze v Praze, popřípadě Středočeském kraji o tisíce korun, je cesta do pekla. Možná vyřešíte problém v Praze, ale zabijete tím krajská ředitelství a jednotlivé okresy. A už se blížíme k závěru, posledních sedm minut, výsluhy. Určitě bychom se však měli zabývat tím, jestli některé výsluhy nejsou nemravně vysoké, a novináři se jich umí chytit. Ještě bych zmínil jeden materiál, který mě, teď nevím, jestli říct pobavil, ale prostě je tady na stole. Je to audit národní bezpečnosti, který čítá 138 stran textu. Věřte, že takový audit národní bezpečnosti vám ani občanům České republiky v ulicích bezpečnost nezajistí. Představte si situaci, kdy v jedné věznici vypukne třeba nějaká epidemie a bude potřeba karanténní stav a odejde nám jedna třetina příslušníků vězeňské služby. Navrhoval jsem a chtěl jsem vést debatu o tom, aby každý bezpečnostní sbor měl ze svých bývalých příslušníků aktivní zálohy, které by mohl v případě potřeby a mimořádné situace povolat. Je to tady to, co uvedl. Pane předsedající, pane předsedo, koukám, došlo k výměně, požádám o přerušení této interpelace do přítomnosti pana premiéra.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením této interpelace do přítomnosti pana předsedy vlády? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. V tom případě budeme pokračovat v projednávání této interpelace.
Žádnou přihlášku nevidím. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Je zde ještě jiný návrh na přikázání? Nevidím. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých výborech samostatně. Eviduji žádost o odhlášení, já vás tedy odhlásím. Nejprve tedy budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu? I tento návrh byl přijat. Otevírám další bod a tím je Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.
Děkuji. Dobré poledne, pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Důvod je ten, že vztahy mezi Evropskou unií a Novým Zélandem jsou poměrně stále intenzivnější a ta dynamika roste. Myslím si, že Nový Zéland je nám poměrně velmi blízkou zemí, myslím z hlediska pohledů a zájmů na mezinárodním prostředí. Abyste věděli, že mezi Českou republikou a Novým Zélandem máme velmi dobré vztahy, tak vám připomenu, že jsme schválili pracovní prázdniny pro Čechy mladé a Novozélanďany mladé. Takže jenom abyste měli představu, že je to poměrně pro nás a naše občany velmi zajímavá země a třeba těch pracovních prázdnin opravdu využívá velké množství mladých lidí v České republice. Takže pro nás ty vztahy jsou docela zajímavé a rozvíjejí se také velmi slušně. A to je tedy ta, kterou tady dnes máte. Evropská unie jako celek. Jenom připomenu, je to smíšená smlouva. To znamená, Evropská unie ji musí sjednat společně s členskými státy, protože nemá Unie výlučnou pravomoc ke sjednání celého obsahu dohody. To je obsah toho výrazu smíšená smlouva.
Navrhuji přikázat tento tisk k projednání zahraničnímu výboru.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. V tento moment nevidím žádnou přihlášku, v tom případě končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Kdo je proti návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 72, přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 112, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.
Prosím paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, aby tisk uvedla.
V podstatě SFRB funguje již 15. rokem a tady se domníváme, že tato výroční zpráva potvrzuje, že fond si umí udržet roli efektivního hráče na poli bytové politiky v České republice. Pokračovalo poskytování úvěrů na výstavbu nájemních bytových domů. Finance byly využity na rekonstrukce a modernizace bytových domů nebo na zřízení či rekonstrukci sociálního bydlení. Vedle finanční podpory fond také rozvíjel podporu informační. Portál o bydlení se neustále rozšiřoval o nové odkazy a záložky vztahující se k problematice bydlení, a tím také získával vyšší návštěvnost a informace o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení. O financování bydlení z úvěrových programů fondu je zájem a poskytnuté úvěry jsou řádně spláceny. Do výdajů se nám také promítly náklady na realizaci podpor a správní náklady, kde došlo k zásadním úsporám.
Tento tisk byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já prosím pana zpravodaje výboru, kterým je pan poslanec Josef Uhlík, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení.
Na mě se obrátil v minulých týdnech volič, občan, který byl velmi překvapený. V rámci sousedské dohody, tak aby scelili pozemky, si vyměnili se sousedem pozemky. Aby je scelili a mělo to logiku. Tak si sami řekněme, co je účinnější a co je lepší. Respektive musíte vyplnit poměrně složité přiznání k dani z nabytí nemovitosti. Potřebujete znalecký posudek, další náklady. Nic se nezmění. Ano, tato daň je poměrně jednoduchá, dobře se vybírá, nedoplatky tam skoro neexistují. To je správná cesta, a ne mít fond rozvoje bydlení, tady schvalovat účetní závěrky.
Prosím, aby úvodní slovo i v tomto případě přednesl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře.
Takže opět bylo řečeno, co vám předkládám. Je to tedy dohoda o strategickém partnerství mezi Kanadou a Evropskou unií. Já jenom aby nedošlo k omylu, tak upozorňuji, že se nejedná o tu tzv. CETA. Tady tedy nemluvíme o CETA, nemluvíme o dohodě, té obchodní části, mluvíme o dohodě o strategickém partnerství. To znamená, je to něco podobného, jak jsme teď hlasovali v souvislosti s Novým Zélandem. Samozřejmě pro nás je Kanada strategický partner. Kanada je desátá největší ekonomika světa. To znamená, je to významný partner Evropské unie. Pro Kanadu je Evropská unie dokonce po Spojených státech druhý nejvýznamnější partner vůbec. Víte, že je tam nový premiér, poměrně charismatický. Takže Kanada je teď zajímavé místo i pro rozhovory mezi Českou republikou a Kanadou. To znamená, je to spolupráce v oblasti bezpečnosti, spolupráce v oblasti boje s terorismem, kyberkriminalitě, tady všude je Kanada opravdu velice účastna. To je tedy to, co máte před sebou.
Já vám děkuji.
Část obchodní a ekonomické spolupráce je předmětem samostatné liberalizační dohody CETA, která byla na summitu podepsána současně a v našem systému se nachází pod sněmovním tiskem 1000, musím říci pod bodem 202, který následuje.

Předkládaný text je obecnou dohodou o spolupráci.

Jde o jiný druh mezinárodní smlouvy.

Další článek, 9, preambule hovoří o tom, že udržitelná globalizace je možná jen na základě - prostřednictvím otevřeného světového hospodářství založeného na tržních zásadách.

Může to vést až k obhajobě statu quo.

Pane poslanče, nechte paní zpravodajku, ať může v klidu přednášet svou zprávu.
Pokud se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, tak ji končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí, takže ji končím. Návrh byl přijat a končím projednávání tohoto bodu. Prosím pana ministra zemědělství Mariana Jurečku, aby tento materiál uvedl.
V roce 2017 předpokládá Státní zemědělský intervenční fond správní výdaje ve výši 1 miliardy 810 milionů 736 tisíc korun. Tady bych chtěl podotknout, že v loňském roce tato částka byla nižší, ale byla potom v rámci rozpočtové změny kryta z nespotřebovaných nároků předchozích let. A pokud jde o správní výdaje, tak Státní zemědělský intervenční fond České republiky patří zhruba do osmi nejlepších fondů v rámci Evropské unie v poměru celková administrovaná částka a celkové náklady na správní výdaje. Výdaje na marketingovou činnost předpokládá Státní zemědělský intervenční fond ve výši 250 milionů korun. Celkové zdroje a jejich užití v roce 2017 představují finanční prostředky ve výši 38 miliard 21 milionů 317 tisíc korun a plně respektují výdajový rámec stanovený metodikou sestavování státního rozpočtu na rok 2017 včetně salda. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017 byl dne 23. listopadu 2016 schválen vládou České republiky.
Děkuji, pane ministře.
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodních slovech náměstka ministra zemědělství Jiřího Šíra a ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Martina Šebestiána, zpravodajské zprávě poslance Ladislava Velebného a po rozpravě Děkuji za pozornost.
Máme před sebou hlasování o návrhu usnesení, které předložil interpelující poslanec Petr Bendl. Děkuji vám. Tato interpelace je ukončena. Další interpelací je interpelace pana poslance Zdeňka Ondráčka na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci platového hodnocení pracovníků v justici. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já jsem v polovině října podal písemnou interpelaci na pana ministra spravedlnosti ve věci platového ohodnocení pracovníků v justici, když jsem zmínil, jaký je plat soudce po jeho jmenování do výkonu funkce, a víte, že je to plat kolem 70 tisíc korun měsíčně. Výborný plat, že? Určitě bychom za to chtěli pracovat. Minimálně jednou tolik, než si vydělá zapisovatelka u okresního či obvodního soudu v České republice. Pan ministr nezapomněl zmínit také, že těch 13 680 není její celý plat, protože jsou ještě nenárokové složky platu, jako je osobní příplatek a případné odměny. My jsme se o tom bavili. Já jsem panu ministrovi řekl, že spravedlnost není pouze jeho ministerstvo, takže pan ministr bděle pochopil a dopátral se.
To je ale velmi nelogické, protože pan premiér tady nebyl, je to interpelace písemná na premiéra. A já si nemyslím, že je možné, aby na žádnou z těch věcí, byť mohu s řadou věcí souhlasit, nesouhlasit, pan premiér neměl šanci odpovědět. Nerozumím tomu, proč když děláme vždycky při nepřítomnosti interpelovaného ministra přerušení do dalšího čtvrtka, proč by tentokrát to mělo být jinak.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Ano, takže Sněmovna zítra začne jednat v 9 hodin 35 minut.
Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové.
Dále k pořadu schůze? Pokud se nikdo nehlásí, tak rozhodneme o návrhu pana předsedy Sklenáka. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro.
Ano, já se omlouvám, že jsem to nespecifikoval.
Tak, stačí takto vysvětlení? Tak ještě pan předseda Kováčik.
Paní a pánové, hezký dobrý den přeji. Jako napříč Sněmovnou může být ledacos, ale v tom případě byl vynechán tamhle ten náš byť veliký, ale přece jenom roh, protože tam tedy napříč Sněmovnou nejsme, s námi to nikdo nekonzultoval.
Návrh byl přijat. Mám za to, že jsem nechal hlasovat o všech návrzích, které padly. Je tomu tak a v tom případě už nám nic nebrání otevřít bod
Děkuji. Budeme tedy rozhodovat o nové možnosti, která je navíc. Pane předsedo, máte slovo.
Ta věc je velmi jednoduchá a myslím si, že je jasná i z názvu tohoto bodu. Stálá komise pro práci Kanceláře Sněmovny uložila Kanceláři připravit aplikaci pro elektronické přihlašování se k ústním interpelacím.
Děkuji panu předsedovi Janu Hamáčkovi za úvodní slovo. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu.
Poslanecké sněmovny jsou neveřejné, podanou přihlášku k ústní interpelaci může poslanec upravovat nebo vzít zpět do konce termínu pro jejich podávání. Tolik návrh usnesení.
Děkuji. Má někdo jiný návrh usnesení k této věci? Mohu tedy uzavřít podrobnou rozpravu? Předám řízení panu předsedovi a můžeme přistoupit k hlasování.
Budeme tedy hlasovat. Návrh usnesení zazněl v podrobné rozpravě. Kdo je proti tomuto návrhu?
Prosím, abyste pečlivě poslouchali omluvy členů vlády vzhledem k tomu, že dnešní den bude věnován interpelacím a některé z vás jistě zklamu. Vím, že jsem tentokrát některé lidí výrazně nepotěšil, protože své interpelace chtěli jistě přednést. Vzhledem k tomu, že je čtvrtek, zahájíme bodem 290, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Ale o slovo se hlásí samozřejmě pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Takže pokud to jde a nic tomu nebrání, tak bych považoval tuto interpelaci za projednanou a nepožaduji další projednávání.
Děkuji. To zjednodušuje situaci. Můžeme zahájit tuto interpelaci vystoupením pana poslance Karla Fiedlera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já bych na úvod jenom přečetl krátce jednu stať z odpovědi pana ministra, tak abychom si ozřejmili a připomenuli to, co už já jsem sice tady zmiňoval, a potom k tomu ještě dám nějaké doplňující informace a necháme pana ministra, aby se k tomu vyjádřil. Já jsem interpeloval pana ministra Pelikána ve věci provádění kontrol exekutorských úřadů. Čili já odcituji jeden odstavec.
Já také děkuji. Znovu děkuji za zdůraznění a připomenutí této věci.
Děkuji, pane předsedo.
Pane premiére, v úterý jsme projednávali privatizaci OKD a já se vás ptal, jestli zveřejníte inkriminovaný záznam z jednání vlády z roku 2004, kdy jste byl ministrem financí a kdy došlo k privatizaci OKD. Tento důležitý záznam žádal zveřejnit nejen Pavel Kuta z Fondu národního majetku, jeden z obžalovaných v kauze OKD, ale žádala to i média. Nedošlo k tomu, a přitom tento záznam by nejspíše vnesl světlo do celé kauzy. Česká republika a naši občané byli okradeni o 48 mld. korun. Vedle obrovských problémů, které budou muset lidé v tomto regionu řešit, to budou další stovky milionů korun, které budou muset naši občané zaplatit ze svých vlastních daní. Vy říkáte, jak je vaše vláda transparentní, jak bojujete proti zlodějnám. A tady děláte, že se nic neděje. Nepřijmu tezi, že je vše promlčeno, že zákony platí jen pro někoho, že spravedlnost neexistuje, že o nic nejde. Prostě nepřijmu. Proto se vás, pane premiére, ptám: Zveřejníte inkriminované zvukové záznamy z roku 2004, aby se občané dozvěděli pravdu? A druhá otázka. Podpoříte tedy zřízení této vyšetřovací komise vy osobně?
Také děkuji.
Děkuji.